Je pravdou, že bezzásahovost je jistou bariérou, která rozděluje společnost. Naopak by bylo dobré předložený zákon vnímat jako normu, která po dlouhých letech jednotně řeší postavení národních parků, sjednocuje jejich status i postupy péče o ně. Čili když to trošku řeknu ad absurdum, působí to na mě tak, že teoreticky by mohlo dojít k vykácení části lesa s odůvodněním, že to bylo nutné jako preventivní opatření proti požáru.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Eviduji zde žádost ohledně hlasování. Pan poslanec Zavadil. Prosím.
Mně nefungovala karta, musel jsem si ji nechat znovu oživit, takže z těchto důvodů se omlouvám, ale je to, myslím, naprosto jasné.
Já vám děkuji. V tom případě budeme hlasovat o vaší námitce. Kdo je proti? Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas. Přečtu, o čem budeme hlasovat. Je to zařazení Informace vlády o migrační krizi na čtvrtek 21. ledna v 11 hodin. Konstatuji, že návrh byl přijat. Já tedy otevírám první bod a tím je Paní ministryně? Prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci. Ten jej doporučil schválit ve znění několika legislativně technických úprav, s nimiž souhlasím.
Já se omlouvám, paní ministryně, že vám vstupuji do vaší řeči, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říci, řešte to prosím v předsálí. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.
Já si vás dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s tímto návrhem ve znění uvedených pozměňovacích návrhů.
Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Výbor pro sociální politiku
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Změny ve vymezení volebních obvodů jsou dány demografickým vývojem, ale byly připraveny na základě údajů dodaných Českým statistickým úřadem, a podle návrhu předloženým (?) dotčenými krajskými úřady, které taktéž vycházejí z projednání s jednotlivými dotčenými obcemi. Vedle změny vymezení senátních volebních obvodů se rovněž navrhuje novelizace ostatních volebních zákonů navazujících na zákon o hranicích vojenských újezdů. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já nemám námitek proti tomuto postupu a doporučuji tento postup realizovat.
Nikoho nevidím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 682 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh takto předneseného usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím jeho projednávání. Z pověření vlády předložený návrh i tentokrát uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.
Cílem tohoto návrhu je provedení nezbytných změn právního řádu souvisejících se zavedením modernizací a elektronizací tvorby a vyhlašování právních předpisů. Hlavním principem navrhované právní úpravy je zavedení právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Stávající listinná podoba Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv je obtížně dostupná a neodpovídá aktuálním požadavkům informační společnosti a informovanosti obyvatel, a to jak té laické veřejnosti, tak veřejnosti odborné. Orientace občana v právním řádu je v současné době bez použití informačních technologií velmi ztížena. Návrh proto umožní vznik oficiálního a moderního právního informačního systému, který bude provázán s dalšími informačními systémy v oblasti tvorby právních předpisů. S tímto souvisí také další princip navrhované právní úpravy, kterým je zavedení právně závazné úplné znění novely právních předpisů.
A myslím si, že tato úprava, která se předkládá, je výrazný posun kupředu. a já pro to budu hlasovat a žádám i vás, abyste pro to hlasovali.
Děkuji panu poslanci Zemkovi.
Děkuji za slovo. Já k svému předřečníkovi. Nevím, jestli jakýkoli obyvatel obce Karlštejn má problém s tím, že tam je hrad Karlštejn, který je národní památkou, ale vím, že obyvatelé šumavských obcí mají problém s tím, že jsou na území národního parku.
Nyní už řádně přihlášený pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nebyli účastni jenom poslanci nebo senátoři, byli účastni samozřejmě starostové, ale i další lidé. Podle mého soudu je to neopravitelná záležitost. Proto bez toho, že bych dále předčítal nějaké dopisy, tak souhlasím s těmi poslanci, kteří navrhli zamítnutí tohoto návrhu zákona.
Dříve než tak učiníme, dovolte mi načíst omluvy. Z dnešního jednání se z pracovních důvodů mezi 14.30 až 18. hodinou omlouvá pan poslanec Heger. Tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr kultury Daniel Herman. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Památkové zóny stejně jako památkové rezervace jsou nástroji plošné ochrany památkového fondu s dlouholetou tradicí. Hodnoty historických jader měst jsou v současné době místními samosprávami vnímány jako nositelé jejich identity a jako jejich chlouba. Většina statků zapsaných v seznamu světového dědictví UNESCO v České republice jsou právě památkové rezervace nebo památkové zóny. Ministerstvem kultury formu opatření obecné povahy a případné změny již prohlášených památkových zón umožnit na základě úpravy v přechodném ustanovení. Novela reaguje na vývoj právního řádu, kdy přešla působnost pro prohlašování památkových zón z krajských národních výborů na Ministerstvo kultury a byl přijat nový správní řád, který nabízí možnost využití nového institutu opatření obecné povahy. Navrhovaná úprava tedy nepředstavuje zavedení nového zmocnění. Návrh pouze zabezpečuje kontinuitu v prohlašování dalších území za památkové zóny, pokud splní zákonem stanovené znaky, a především umožní v návaznosti na případné změny stavu poznání kulturních hodnot prohlášených památkových zón na tyto změny reagovat. Návrh zákona byl 3. září 2015 projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který k němu neměl připomínek. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schválila.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Já děkuji, paní zpravodajko, a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr kultury Daniel Herman.
Děkuji. Dovolte mi krátce okomentovat, jak by mělo být tohoto účelu dosaženo. Státní fond kinematografie poskytuje finanční prostředky ve dvou schématech, a to formou podpory kinematografie, respektive kulturních projektů z oblasti kinematografie, a formou podpory filmového průmyslu prostřednictvím filmových pobídek. Podpora prostřednictvím filmových pobídek je financována ze státního rozpočtu. Zásadní změnou navrhované právní úpravy je vytvoření nového stabilního zdroje podpory kinematografie, a to participace státního rozpočtu. Navrhuje se, aby ze státního rozpočtu byla na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondem sestavován. Podpora bude určena zejména na vývoj a výrobu českých kinematografických děl, dále pak podporu kin, propagaci české kinematografie v České republice i v zahraničí nebo výchovu filmového diváka. Další zásadní změny se týkají samotného procesu poskytování podpory z prostředků fondu a rovněž upravují schéma poskytování filmových pobídek. Předkládaná novela činí dosavadní systém poskytování filmových pobídek efektivnějším v tom smyslu, že žadatel o filmovou pobídku může podat žádost kdykoliv během fiskálního roku, nikoliv pouze jednou v roce, jako tomu bylo doposud.
A jako poslední nechám hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Nikoho nevidím. Já vás požádám, abyste tedy přednášela jednotlivé návrhy a říkala k nim stanovisko garančního výboru.
Stanovisko garančního výboru je: doporučuje.
Děkuji. Kdo je proti návrhu? Prosím, pokračujte.
Zpochybňuji hlasování, protože nefungovalo, a nejenom mně, hlasovací zařízení.
Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 27, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 165, proti nikdo. Námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A, tak jak zde bylo předneseno. Stanoviska byla řečena, budeme pouze opakovat hlasování. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 28, přihlášeno 170 poslankyň a poslanců, pro návrh 170, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, paní zpravodajko, pokračujte dál. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 30, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 148, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.
A nyní bych nechala hlasovat o zákonu jako celku.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji.
Já vám děkuji, pane předsedo. Přečtu další omluvenky, které jsem obdržel. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal na navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Milan Urban. Dámy a pánové, pěkný podvečer. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Především jde o snížení administrativní zátěže malých a středních podniků. Navržená změna se týká provozovatelů provozoven, na které se nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady, a redukce by se měla dotknout asi jedné třetiny současných ohlašovatelů, to znamená přibližně 1700 provozoven z celkových 5000 a jejich úspory by mohly dosáhnout částky přibližně 30 mil. ročně. V nově doplňované příloze zákona je rovněž obsažen taxativní výčet činností, na které se bude vztahovat povinnost vést evidenci a případně podat hlášení o IRZ. Předkládaný návrh představuje kompromisní řešení, které vychází z výsledků jednání příslušné pracovní skupiny. Nové vymezení okruhu povinných subjektů nad rámec nařízení by rovněž mělo přesněji specifikovat, na které subjekty se povinnosti vztahují. Lze tedy shrnout, že předkládaný vládní návrh zákona přináší významné snížení administrativní zátěže pro podnikatelské subjekty, především pro malé a střední podniky i orgány státní správy, a současně zdůrazňuji, že navrhovaná právní úprava nesnižuje pozitivní přínos integrovaného registru znečištění k ochraně životního prostředí. Děkuji vám za pozornost.
Dobrý den, pane předsedající, zástupci vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi po detailní zprávě pana ministra zrekapitulovat alespoň některé body. Organizační výbor navrhl výbor pro životní prostředí jako garanční výbor a já jako zpravodaj tohoto tisku se k tomuto návrhu připojuji.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já se táži, zda navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu. Dobře, děkuji. Takže se táži, jestli někdo další navrhuje jiný garanční výbor. Není tomu tak.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych na začátek nebo na úvod svého projevu začal poněkud odlehčeně jako reakci na projev mého předřečníka pana poslance Votavy a dalších levicových politiků, kteří tady hovořili o dopise O nás bez nás, o likvidaci tradiční Šumavy. Byl by to jednoduchý zákon, tuším o jednom paragrafu, a měli bychom jistotu, že ta Šumava skutečně bude spravována tak, jak si všichni přejeme. Nevěřím samozřejmě tomu, že by tento zákon tady prošel. Nicméně mějme ho stále v patrnosti. Ochrana přírody není ani levicová ani pravicová. Ochrana přírody je konzervativní. V tomto směru se hlásíme k takovému tomu zelenému konzervatismu. Trochu mě překvapuje, že až dnes se dostalo tedy pokračování na program Sněmovny. Zejména pravděpodobně jeho kolegové mají ostřejší lokty. Měli jsme k tomu čtyři jednání. To, že by měla novela otevřít parky šetrnému turismu, podpořit roli obcí v rozhodovacích procesech, zjednodušit administrativu, měla by sjednotit ochranné podmínky, zřídit klidová území. Kloní se k tomu také odborná veřejnost samozřejmě ze strany vědců a ochránců přírody. To je pro mě naprosto zásadní věc. Národní park je území, na kterém člověk prostě nehospodaří. Primárně ho člověk neužívá k tomu, aby z něho měl hospodářský užitek. Myslím si, že každá vzdělaná a kulturní společnost si to může dovolit. Jsem rád a vítám, že nejdeme cestou samostatného zákona o Šumavě, ale že vše řešíme novelou zákona č. 114 o ochraně přírody. Jsou dvě strany barikády.
Oba výbory vyslovily doporučení a s předlohou souhlasí. Doporučuji tedy i já s předlohou souhlasit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán volebnímu výboru.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Prosím, máte slovo.
Budu velmi stručný. Výbor podporuje tento zákon, který považujeme za velice prospěšný.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Procházky. Prosím, máte slovo.
Děkuji ještě jednou za slovo. Většina bodů pozměňovacího návrhu zahrnuje problematiku, která vyvstala až po přijetí konečného znění novely zákona vládou, a proto tento pozměňovací návrh doplňuje novelu o některé body na podnět Státního fondu kinematografie ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Další body pozměňovacího návrhu se týkají legislativně technických změn po diskusi s legislativou Poslanecké sněmovny. Všechny body pozměňovacího návrhu jsou odůvodněny, proto považuji za nadbytečné procházet jednotlivé body. Nicméně si dovolím ve zkratce představit ty nejdůležitější body pozměňovacího návrhu. Důležitou změnou je bod číslo 9 vztahující se k problematice dělení výroby seriálů. Dále bod číslo 67 upravuje odpovědnost auditorů, která je v současné navržené novele zákona definována velmi obecně. Pozměňovací návrh definuje povinný limit sjednaného pojistného plnění ve výši 100 milionů korun. První bod upravuje klasifikaci audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se ke kinematografickému dílu. Nově tedy bude možné například stanovit, že upoutávka k filmu není vhodná pro mladistvé.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak.
Ještě jednou děkuji.